Takže prostě nevím.
Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pořadu 18. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak byl předložen. Kdo je proti?
Nyní tedy přistoupíme ke slibu nové poslankyně za paní Věru Jourovou, která se včera vzdala svého poslaneckého mandátu. Požádám paní předsedkyni mandátového a imunitního výboru, paní poslankyni Miroslavu Němcovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetla Ústavou předepsaný slib, který paní poslankyně složí do mých rukou.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi, abych vás informovala o tom, že dne 21. října 2014 se poslankyně Parlamentu České republiky paní Věra Jourová vzdala mandátu, a to prohlášením učiněným jí osobně na 19. schůzi Poslanecké sněmovny. Prosím, paní poslankyni, která již předstoupila tedy před Poslaneckou sněmovnu. Zároveň poprosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby tento slib přijal. Slibuji věrnost České republice.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 Gratuluji vám, paní poslankyně.
Dovolte mi, abych paní poslankyni Zuzanu Šánovou mezi námi uvítal a popřál jí mnoho úspěchů v její poslanecké práci. Nyní vás všechny prosím, pokud jste tak ještě neučinili, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi sdělili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Tolik tedy omluvy. Připomínám, že po polední přestávce je pevně zařazen bod 106, což je úprava pravidel.
Poté bod číslo 32, sněmovní tisk 167 - Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona o působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.
Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Potom vyřadit bod číslo 108 - Návrh na zkrácení zákonné lhůty po projednání sněmovního tisku 299 ve výborech Poslanecké sněmovny. Pro nás pro všechny je to EIA.
Děkuji. Pan poslanec Petrů.
Chápal bych v tomto, pokud to při nějaké příležitosti řekne i pan Babiš. Spíš by už teď měl reagovat na to, že jsou nebezpečné signály, a být s tím rozpočtem opatrnější. Oni velice rychle zapomenou, oni zapomenou. Vy jste se o tom dohadovali. Prosím, ve finále po vás bude podstatně víc lidí v pásmu chudoby, protože ničíte a potlačujete investice. Myslím si, že pan Gazdík má smůlu. Ona tím nezahýbe tolik, jak si někdo říká. Co je horší, vy tou legislativou podtrháváte osobní iniciativu, tlak na kvalitu, a tím rozpočtem to dokládáte naprosto neuvěřitelně. Pravicová politika je o investování, vytváření hodnot, a ne projídání budoucnosti a tlačení zemí do hazardního stavu.
Děkuji panu poslanci Laudátovi.
Možná je to právě naopak. Pojďme se soustředit na to hlasování. Snad jen k tomu taková závěrečná tečka, tedy alespoň pokus o ni.
Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Nyní pan poslanec Zavadil s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Novotný s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Seďa s faktickou poznámkou.
Děkuji vám, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přiznám se, že už skoro ani nevím, co jsem, jestli jsem levičák, nebo pravičák, ale kvůli tomu jsem sem nepřišel. To tady nepadlo. Říkali to těsně předtím, než prohráli. To jsem chtěl tím jenom říct.
Děkuji panu poslanci Zavadilovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Martin Novotný, po něm pan poslanec Antonín Seďa s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ještě jednou pěkné odpoledne. Před chvilkou tu ve vystoupení zazněla jména Václav Bělohradský a také jméno velkého řeckého filozofa Aristotela. Politika považuje za nositele jednoho z nejvyšších umění v lidské společnosti vůbec a správu věcí veřejných jako skutečně tu nejvíc důstojnou činnost. Proti tomu staví ovšem demagogii. A existuje jedna taková moderní, daleko pozdější definice demagogie, která říká, že demagog je člověk, který vědomě říká věci, které nejsou pravda, a adresuje je těm, o kterých si myslí, že jsou hlupáci. My jsme dnes ve vystoupeních ze strany vlády slyšeli o státním rozpočtu řadu vět, které zcela zjevně nejsou pravda. Myslím, že jsem to tady prokázali celkem explicitní argumentací.
Děkuji panu poslanci Novotnému. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Antonín Seďa, po něm s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.
Víte, jsem z Uherského Hradiště. Tato vláda vznikla na základě důvěry veřejnosti ve volbách. Řídí se programovým prohlášením, které je tvořeno průnikem programu tří koaličních stran.
Děkuji za slovo. Chci upozornit ještě na jeden historický precedens, který dnes zažíváme. Za těch 25 let je to dnes poprvé, co k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu nevystoupil předseda vlády. Já opravdu nevím, co si o tom mám myslet.
Nyní tu mám dvě faktické poznámky - nejprve pan poslanec Miroslav Kalousek, po něm pan poslanec Leoš Heger. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Ale říct: nepotřebujeme investovat tolik, protože to bylo málo efektivní, a proto to radši utratíme v provozních výdajích státu - kolegové, promiňte, prožereme -, to opravdu, ale opravdu není ten správný rozpočtový přístup. Tam jako ta logika velmi kulhá. Ale ty investice nebyly efektivní, a proto o to více budeme projídat, to žádnou logiku nemá, to je víceméně chucpe. To je první poznámka. Druhá poznámka. Vy jste byl ředitelem poměrně velké firmy. Představte si, že byste představenstvu té firmy sliboval celý rok, že na příští rok připravíte rozpočet, který bude silně spořit na provozních výdajích a bude podporovat investice, a pak byste předložil to, co předkládá Sobotka s Babišem nám, tedy rozpočet, který prudce akceleruje provozní výdaje a snižuje investice. Jak byste před tou správní radou dopadl, to víme oba.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi.
Já doufám, že nejsem v kategorii těch infantilních, kteří tady zdržují tvorbu zákonů. Já si myslím, že řada věcí je pravdivých, a jestliže se podíváme na efektivitu jiných oblastí v naší republice, tak samozřejmě tato země zaostává za vyspělými zeměmi. Ale já si pamatuji, jak kdysi tehdejší ještě ne prezident Václav Klaus argumentoval, že učitelům nelze přidat, protože nejsou dobří, a protože když by se jim přidalo, tak se ty jejich špatné pracovní návyky zakonzervují. Mimochodem, jestliže ty investice v oblasti průmyslové vidíte, pane poslanče Pilný ještě jednou prostřednictvím předsedajícího, jako neefektivní, tak já musím říci, že investice do vědy, které se objevují v medicíně, jsou velmi efektivní, působí často příspěvek k rozvoji světové medicíny, ale rozhodně tedy i té medicíny české.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl také zareagovat na slova pana kolegy poslance Pilného. To byly pořád stejné řeči, takže ani ten rozpočet se nemění, ani ta rétorika se k tomu nemění. Ještě k těm číslům. Pořád čekám, že na ně někdo zareaguje, že tady se k tomu někdo vyjádří, že mi vyvrátí ta moje fakta, která já jsem uvedl. A nic. Odhlasujete si to a já k tomu dodávám pouze jedno jediné: Ne že bude změna v koncepcích státního rozpočtu, v tom jak se naše země bude zadlužovat, nebude změna ani v té politice, bohužel.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Pilný.
Já jenom krátkou reakci na pana poslance Hegera prostřednictvím pana místopředsedy. Pokud se týká poznámky o investicích a číslech, tak skloňovat tady rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury s tím, že je konzervativní a přidává se tam minimum, je naprostý nesmysl, protože ty peníze byly velký problém utratit. Musíme také respektovat realitu. Pokud se týká té tzv. spotřeby, tak ta je vynucená jednak zcela objektivně, protože populace stárne.
Děkuji panu poslanci Pilnému.
Opět ještě jednou bych chtěl reakci na to, aby byla vyvrácena ta čísla, která jsem uváděl. Prosil bych, aby k nim zástupci předkladatelů vystoupili a vyvrátili ta čísla.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Další přihlášenou je paní poslankyně Olga Havlová.
Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, na státním rozpočtu je pro mne zcela zásadní, jestli je schopný otočit nepříznivý stav v Moravskoslezském kraji. Jedině tak lze vysoké výdaje ospravedlnit. Jedině tak by takový schodek mohl znamenat nový impuls. V tomto rozpočtu pozitivní impuls nevidím, protože klíčové ukazatele pro Moravskoslezský kraji opět dostávají na frak.
Já jsem bojoval za ten strop v rámci koalice a myslím si, že je možnost, pokud se nám povede všechna opatření zavést, že ten deficit bude nižší a budeme skutečně to zadlužování snižovat. Takže myslím si, že budeme na tom dobře, ale je to málo. Hyundai dostalo taky pobídku, stejně jako to dostal Nexen. No protože tam není dostatečná dopravní infrastruktura. A víme, jakým způsobem se nám to vrátí. Není pravda, že Nexen má zaměstnávat zahraniční pracovníky. Není to pravda. My jsme to propočítávali a zajímal jsem se o to. Protože samozřejmě je tam ten výdaj. A taky si to sleduju. A taky poprvé někdo začal řídit finanční správu ve prospěch této země, ne ve svůj prospěch. Pokud to někoho zajímá, tak já rád předložím v detailu analýzu, kolik jsem tam ušetřil, co všechno tam bylo a jak to je. Takže jsme na začátku nějaké cesty a děláme pro to maximum. A děláme konkrétní kroky.
Já mám přednostní právo, pane ministře, víte? Takže je mi líto, ale není možné zneužít přednostního práva k mystifikaci a nenechat reagovat nikoho s přednostním právem. My ale bohužel, dovoluji si zopakovat, nebudeme hlasovat o tom, co říkáte. My budeme hlasovat o těch datech, která jste nám předložili. A ta data říkají něco úplně jiného než to, co vy nám říkáte. Vy říkáte, že šetříte na provozních nákladech, a provozní náklady zvyšujete téměř o 18 mld.. Vy říkáte, že rozpočet podporuje investice, a navrhujete investiční výdaje hluboko pod úrovní všeho, co nejenom plánovaly pravicové vlády v době krize, ale co skutečně proinvestovaly. V každém roce bylo fakticky proinvestováno mnohem více, než vy navrhujete. Obojí s ní udělat nemůžeme. Vy jste se rozhodli tu budoucnost projíst. Já teď cituji pouze vaše data. Média prosím, protože jsem si zase přečetl, že to jsou čísla podle Kalouska. Ne nikoliv, to jsou čísla podle Babiše. Čísla podle Kalouska by vypadala úplně jinak. Čísla podle Babiše tvrdí, že nebudeme mít úsporný rozpočet, že budeme mít rozpočet, který akceleruje provozní výdaje a sociální dávky a škrtí investice pod úroveň všech krizových let. To je prostě fakt, to jsou tvrdá data z vašich vlastních dokumentů, pane ministře. O těch budeme hlasovat. A taková data podpořit nemůžeme. Bez ohledu na to, že vy o tom tvrdíte něco úplně jiného. Ale ta data si může přečíst každý, kdo je ochoten tu knížku otevřít.
Děkuji panu předsedovi Miroslavu Kalouskovi. Další s přednostním právem, pan předseda poslaneckého klubu Úsvitu Tomio Okamura.
Já myslím, že by tím řešením nebylo zvýšení platů. To přece soudy nezrychlí ani nezkvalitní.
Vy ženete republiku zpátky do velice nebezpečné, riskantní situace. Voliče jste si koupili. Dobře, volili vás, většina tedy, ne všichni, ale koupili jste si je. Pokud něco panu předsedovi rozpočtového výboru nebrala hlava, je to přeci jednoduché. Říkám, teď je to jízda na hodně divokém koni a doufám, že zatím ten kůň se zklidní. Uvidíme v příštích možná nějakých dvanácti měsících.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Marek Černoch. Po něm hned vy, omlouvám se.
Budu jen velmi stručný. Nechápu, jak souvisí zdanění investičních fondů s vědou a výzkumem.
Jestli máte mě už dost, tak se seberte a běžte se živit něčím jiným. Já to vysvětlím. V Hongkongu nebo kde, takže to není přeci žádný problém. Proto se tady přijímala ta obrovská složitá legislativa investičních regulovaných fondů. Nicméně to jsou ty základní klíčové nástroje pro rozvoj. Takže tohle je naprosto chybná cesta.
Děkuji panu poslanci. Nyní konečně pan poslanec Marek Černoch. Prosím, pane poslanče, teď už opravdu máte slovo.
Myslím si, že bohužel nemůžeme být spokojeni, zejména ve výdajových blocích, co se týká vězeňské části rozpočtu Ministerstva spravedlnosti. Čísla v rozpočtu i výhledy na další roky nedávají dostatečnou perspektivu, zejména co se týče výdajů na Vězeňskou službu České republiky. Akutní problém českého vězeňství jsou nejen nízké platy. Ty jen velmi těžko můžou motivovat k řádnému výkonu služby. Typicky plnohodnotným příkladem je pozice ve funkci strážný, který čerstvě nastoupil. Vězeňská služba stejně jako ostatní bezpečnostní sbory musela čelit skokovému snížení platů. Druhým neméně vážným problémem jsou stoupající počty odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody v důsledku dlouhodobě neřešené vysoké recidivity pachatelů. Jde především o majetkovou trestnou činnost. Je to také nedostatečná připravenost na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a následný život na svobodě. Rozpočet by měl odpovídat i na problematiku zaměstnávání odsouzených jak ve výkonu trestu odnětí svobody, tak i možného zaměstnávání po propuštění z trestu. Návrh rozpočtu ani jeho výhledy nedávají příliš naději na to, že by se našel dostatek prostředků na řešení právě výše zmíněných problémů.
Děkuji panu poslanci Marku Černochovi. S další řádnou přihláškou je připraven pan poslanec David Kádner.
Vážený pane předsedající, vládo, dámy a pánové. Rád bych při projednávání státního rozpočtu upozornil na to, jak se k některým otázkám přistupuje velmi nekoncepčně a bez dlouhodobého výhledu. Příkladem toho je rozpočtování výdajů na bezpečnost, především policii, jak v roce příštím, tak v letech 2016 a 2017, kam padá výhled rozpočtu. Že se vrátí to, co bylo sebráno. Ano, došlo k navýšení platů u všech státních zaměstnanců. To se ale netýká bezpečnostních složek. Těm se platy bohužel stále nevrátily na původní úroveň.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já neobohatím tuto beztak košatou debatu o další filozofické téma, i když mě mnohá napadají.
Děkuji panu poslanci Komárkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Stanjura. Pan poslanec Laudát si to rozmyslel, takže pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou.
Tak to jenom v jedné části té Sněmovny. Já chci jenom připomenout, že rozprava skončila zhruba před 70 minutami.
Teď je nová šance, že rozprava skončí znovu. Pakliže se nikdo do rozpravy nepřihlásí - a hlásí se pan poslanec Svoboda.
Faktickou poznámku vaším prostřednictvím pro pana kolegu Birkeho. Já už jsem to tady říkal. Na otázky se v diskutaci má odpovídat. Volby skončily. Jednání o státním rozpočtu je pokračováním voleb, protože žádnou faktickou odpověď na zdůvodnění rozpočtu kromě volebních prohlášení jsem tu neslyšel.
Nyní se ptám, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Pokud tomu tak není, tak rychle všeobecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečné slovo pana ministra, případně pana zpravodaje. Není tomu tak.
Měl jsem dostat slovo závěrečné. Já bych vám stejně řekl, že už nic nemám, co bych dále sdělil této slovutné Sněmovně. Tím by to skončilo, ale měl jste se mě zeptat. Registruji, nebo jsem obdržel, nebo mám dva návrhy na usnesení. Předpokládám, že jsem to přečetl správně.